Děkuji za slovo. Tento pozměňovací návrh se týká zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Bližší podmínky a sazby a tak dále upravuje vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví sazby a tak dále. Je pro tyto případy pojištěn ze zákona, to jest nikoli na základě té pojistné smlouvy. Zaměstnavatel tak má právo, aby za něj pojišťovna uhradila poškozenému zaměstnanci škodu z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, za kterou zaměstnavatel odpovídá. Pojištění vzniká současně se vznikem pracovněprávního vztahu. Pojistné je stanoveno prováděcím právním předpisem, a to formou sazby podle převažující ekonomické činnosti zaměstnavatele, přičemž jeho výši je zaměstnavatel povinen vypočítat z vyměřovacího základu zaměstnanců, obdobně jako v případě pojistného nebo sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Myslím, že to je mozaika, kterou když doplníme i v České republice, tak tu bude větší právní jistota. Samozřejmě, když poskládáme a interpretujeme a narazíme na výborného policistu, na velmi dobrého eventuálně státního zástupce, a pokud se všechno podaří, když tedy došlo ke zranění cyklisty právě při předjíždění, i soudce, pak se to může lépe prokázat a takový člověk může skončit tam, kde by skončit měl. To říkám už ten krajní případ, doufám, že jich tolik nebude. Příklad jeden za všechny. Když jsme neměli nebezpečné pronásledování a měli jsme jiné tři skutkové podstaty, tak nám to také dalo větší práci. Pokud schválíme tuto úpravu, to bude také jasné. To by měla ta právní úprava odstranit.
Přečtu několik omluv, které přišly.
Absolutně chápu tu diskuzi, která má různé názory. A ukázalo se, že nám chybí pravidlo, jak takovouhle situaci systémově řešit, a myslím si, že v případě cyklistů je to podobná situace. My teď navrhujeme, respektive máme tady návrh nového pravidla. To pravidlo mi připadá rozumné i jako řidiči, byť pochopitelně, když jedu autem, mi upřímně vadí všichni cyklisté. Nikdy jsem se nebál jako řidič, když jsem jel kolem cyklisty. Vždycky jako cyklista jsem se spíš bál, když kolem mě jel řidič. A cílem nás by mělo být chránit ty, kteří jsou ohrožení, a ne ty, kteří je ohrožují. Uvědomme si, jak jsme tady dlouze debatovali o tom, co udělat s kamiony na dálnicích, jak jsme vymýšleli různá pravidla. Čeho jsme dosáhli? Zkusme teď něco smysluplného provést. A za náš klub mohu říct, že my tento návrh podpoříme.
Chápu, že to je citlivá věc. Prostě kontakt s řidítky není problém při nějaké krátké vzdálenosti.
Myslím, že všichni jsme tu řekli, co bylo potřeba. Nicméně já bych rád ještě upozornil na dva další pozměňovací návrhy, o kterých minule tolik slyšet nebylo. Prostě je to opravdu nepříjemný zážitek, takovéto křižovatky.
Zopakuji, že budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu, to znamená sněmovního tisku 638, v prvém čtení. Kdo je proti? Já vám děkuji. Konstatuji, že návrh na zamítnutí nebyl přijat. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání volebnímu výboru jako garančnímu. Kdo je proti? V hlasování číslo 91 je přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání volebnímu výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na další výbory?
Já bych poprosil o jako druhý výbor ústavně-právní, protože tady samozřejmě padaly i nějaké domněnky ohledně toho, že se jedná o zákon, který by byl v rozporu s ústavou, takže by mě zajímalo stanovisko ústavně-právního.
To je tedy jeden návrh na další výbor. Ptám se, jestli ještě má někdo jiný návrh na další výbor? Kdo je proti? Já vám děkuji. Tím jsme podle všeho vyčerpali veškeré návrhy, o kterých by nyní mělo být hlasováno. Posuneme se k dalšímu bodu. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Ale zdá se, že tentokrát je máme pevně v rukou. Zemědělský výbor měl tři pozměňovací návrhy. Kromě toho jsou tam samozřejmě návrhy, které se týkají mysliveckého zákona. Doufáme v to, ale uvidíme. Takže toť asi na úvod a už nebudu zdržovat a určitě rozprava podle počtu přihlášených bude barvitá.
Ano, děkuji. Čas na tento tisk, případně další, máme do 18 hodin. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru.
Informace vlády k pandemickému zákonu
Na to jsou dneska statistické údaje, protože s epidemií tohoto typu u covidové infekce máme velké zkušenosti, v podstatě roční, takže už se dají i data docela dobře zpracovávat. Takže omezení počtu osob, které se stýkají, je významně důležitější než jakákoliv jiná opatření a patří to prostě jednoznačně do boje proti pandemii.
Můj další a tentokrát třetí pozměňovací návrh. Jeho cílem je nahradit průměrný čistý hodinový výdělek, z něhož se stanoví výše podpory v době částečné zaměstnanosti průměrným hodinovým výdělkem. To jsou všechny mé čtyři pozměňovací návrhy, ke kterým se pak přihlásím v podrobné rozpravě, a děkuji vám, kolegyně, kolegové, za jejich podporu.
Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Pane ministře, paní ministryně, kolegyně a kolegové, pandemie ukázala, že bez páteřní sítě veřejných služeb, zejména zdravotnictví, ale i hygienické služby, fungujících úřadů práce, sociálního systému se záležitosti, jako je pandemie, nedají zvládnout. Ukázala také, že stát má nástroje pro udržení zaměstnanosti. Představte si, kdyby tento program nebyl, tak každý pátý člověk zhruba by byl bez práce. Antivirus ale má omezený čas. Proto jako sociální demokraté usilujeme o trvalý nástroj podpory zaměstnanosti nejen pro pandemii, ale i živelné katastrofy, kybernetické útoky a jiné mimořádné situace, které možná v této chvíli ještě nedokážeme dohlédnout. Ale znovu říkám, nechci zatěžovat těmito návrhy debatu o právě projednávaném návrhu o kurzarbeitu, nebudu se tedy k těmto pozměňovacím návrhům také hlásit. A prosím o podporu komplexního pozměňovacího návrhu, který alespoň část toho, co jsem chtěla, aby v této normě bylo, ošetřuje a zavádí. Ještě jednou vás požádám o podporu toho komplexního pozměňovacího návrhu.
Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Juříček a připraví se pan poslanec Roman Sklenák.
K jednotlivým pozměňovacím návrhům přijatým na výborech se ještě vyjádřím v obecné rozpravě. K dalšímu vystoupení se přihlásím potom v obecné rozpravě.
Prosím.
Děkuji za slovo. Jedním z těchto pozměňovacích návrhů je pozměňovací návrh pana poslance Kotta, který řeší pouze legislativně technickou opravu. Dále je zde pozměňovací návrh schválený zemědělským výborem, taktéž od pana poslance Kotta, který řeší vztah zákona o ochraně přírody a krajiny k rostlinolékařským opatřením.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokládám to za docela nešťastné a nestandardní. Dávám pozměňovací návrh, který zavádí přiložení národního seznamu do této novely, protože jsou invazní druhy, které nejsou podchyceny v evropském seznamu invazních druhů a v české přírodě dělají velké problémy. Je to opravdu docela silný predátor a není sám. I Evropská unie vlastně vybízí členské státy, aby si tento národní seznam vypracovaly. Některé obce ukládají standardně náhradní výsadbu, některé ne. Zákonodárce počítal s tím, že v takovém případě bude za pokácené dřeviny zaplacen odvod, který následně bude využit k výsadbě dřevin na jiném místě, což dává logiku. Když už v tom revíru vykonávají mysliveckou činnost, měli by nějakým způsobem zasahovat proti těm invazním druhům.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, pandemický zákon a pandemický rámec nahrazuje nouzový stav a jako takový samozřejmě řadu věcí minimálně z pohledu právního mění. Já bych se chtěla ve svém vystoupení blíže zabývat situací v našich školách. Všichni jsme rádi, že se začínají vracet děti, žáci a studenti do škol. Myslím si, že je hodně důležité říct, že způsob, jakým se děti, žáci a studenti vrací do škol, by měl být především předvídatelný. Řekla bych, že tahle objednávka od nás poslanců a poslankyň, ale myslím si, že i odborníků, učitelů, ředitelů, studentů, rodičů, žáků, zaznívá po celou dobu toho jednoho roku boje s pandemií. Ani jeden tento termín tedy nebyl naplněn a praxe neprobíhají. Proč se na to ptám? Znovu tady opakuji: začínají. Nedostali jsme je ani jako školský výbor. Chtěla bych pochválit naše hejtmany a hejtmanky, protože většina z nich mně reagovala obratem a avizovali, že tyto informace zajistí. Myslím si, že pro spravedlivé vypořádání se s maturitními zkouškami a závěrečnými zkouškami v tomto roce bychom tyto informace měli mít, a měli bychom se potom podle toho jako poslanci a poslankyně a zákonodárci zachovat. Tady bych chtěla i vám, kolegové a kolegyně, říci, že podle mých informací dojde k tomu, co jsme dlouhodobě žádali na školském výboru, a sice zrovnoprávnění toho, co se zdá logické, ale nebylo to tak, dálkových studií, kombinovaných studií a denních studií těchto zdravotnických oborů, kdy všechny tyto typy budou mít možnost volit mezi didaktickým testem či hodnocením podle průměru známek. Nebudu tady opakovat, co tady zaznělo, protože pan ministr zdravotnictví určitě využije situace, aby na některé ty otázky odpověděl v tomto bodu. Nicméně chci říct, že z hlediska testování určitě je namístě říci, že pokud má testování dále probíhat, tak by tedy mělo být opravdu šetrné, mělo by být přiměřené, mělo by odpovídat tomu, že jde o časově omezené testování, pokud budeme zároveň uvolňovat další části obchodu, služeb, práce, protože se samozřejmě jedná o zásadní zásah směrem k dětem. Mí předřečníci tady vzpomenuli, že zatímco děti jsou testovány dvakrát týdně, a dospěli jsme k tomu poměrně rychle, k tomuto nastavení, dospělí zaměstnanci, zaměstnankyně v provozech, v podnicích a ve fabrikách jsou doposavad testováni méněkrát. I toto je potřeba říci, že by mělo být zohledněno. U testování bych chtěla zmínit pouze jednu věc, a tím budu končit, nechci být dlouhá, ale praktická a využít přítomnosti pana ministra zdravotnictví a jeho možností odpovědi.
Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jsem před chvilinkou načetl.
Nyní prosím paní poslankyni Kovářovou. Ptám se na závěrečná slova? Posuneme se k dalšímu bodu. Prosím.
Děkuji, vážený pane předsedající. Nemá žádný dopad na podnikatelské prostředí.
Děkuji. Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jakob.
Očkování praktickými lékaři je téma, které rádi otvíráme, protože praktický lékař má nejblíže ke svému pacientovi. Je to s výhodou pro pacienty, kteří nechtějí dojíždět do velkých očkovacích center, nebo se jedná o imobilní pacienty, starší pacienty a podobně. Praktičtí lékaři mají jasně definovanou roli v našem očkovacím systému. Asi jste také zaregistrovali, že dneska měla přijít zásilka 14 400 dávek od společnosti Johnson & Johnson. Původně jsme mysleli, že to bude jenom krátké zdržení, ale zřejmě kolegové v Evropě čekají na rozhodnutí Evropské lékové agentury, protože tam byla podobná situace, jakou jsme zažili před myslím týdnem s druhou vakcínou, která má podobnou strukturu, to je AstraZeneca. Je potřeba zdůraznit z hlediska distribuce, že na skladech nám neleží žádné očkovací látky. V podstatě to, co se dodá, tak se průběžně během týdne vždycky vyočkuje. Pokud to někoho bude zajímat, tak já to jenom stručně řeknu. To jsou velká čísla v porovnání s populací České republiky. U Janssenu, čili Johnson & Johnson, byl maximální možný podíl 4 790 000 a byla zase objednána o něco méně než polovina, což znamená 2 miliony. CureVac, tam máme objednán milion dávek.
Děkuji.

Bylo velmi důležité brát v potaz všechny možné situace.
Děkuji a to byla poslední přihláška v obecné rozpravě. Dobré odpoledne všem. Není tomu tak.
Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím paní poslankyni Pastuchovou, připraví se pan poslanec Černohorský. Ano, děkuji. Nyní pan poslanec Černohorský, připraví se paní poslankyně Aulická. Nyní paní poslankyně Aulická má slovo, připraví se paní poslankyně Golasowská.
Své odůvodnění jsem řekla v obecné rozpravě. Děkuji.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Nyní pan poslanec Juříček a ještě poté paní poslankyně Kovářová.
Ano, děkuji. Pozměňovací návrh pod číslem 8104 - způsob výpočtu podpory 65 % průměrného výdělku. Pozměňovací návrh pod číslem 8106 - požadavek na dokladování poklesu tržeb, respektive výnosů. Pozměňovací návrh pod číslem 8107 - povinnost zaměstnavatele vrátit podporu. Pozměňovací návrh pod číslem 8109 je varianta k pozměňovacímu návrhu 8104 na 70 % průměrného hodinového výdělku.
Děkuji a nyní paní poslankyně Kovářová jako v tuto chvíli poslední přihlášená v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo. Pokud se již nikdo další nehlásí, tak já... Ano, dáme čas, určitě, bylo to rychlé. Znovu se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy, aby se přihlásil ke svým návrhům. Není tomu tak. A nyní máme v pořadu zařazen bod Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Petr Sadovský. Prosím, pane poslanče.
Bylo načteno sedm pozměňovacích návrhů, které zde budou pravděpodobně nějakým způsobem odůvodněny. Máme zde i stanovisko vlády a usnesení ústavně-právního výboru.
Ano, děkuji.
Nám se podařilo PCR testy ze slin koupit za 58 korun bez DPH. A možná, pokud by byl i problém finanční, tak by někdo byl schopen z těchto vyjmenovaných samosprávných celků určitě na tom částečně participovat. Ale jak říkám, ono by to nevyšlo dráž. Paní ministryně, já mluvím na pana ministra a chtěla bych - To je fajn, ale tak si to nechte na jindy a na ven třeba. Je to nepříjemný. Já už mám pocit, že jste si na mě zasedla, že vždycky, když mluvím já, tak se k vám tady sbíhají kolegové, aby vám něco říkali a mohli jste si povídat. Takže vás tímto zdvořile žádám, žádáme vládu, aby zvážila veškeré možnosti k plnohodnotnému návratu všech dětí a žáků do mateřských, základních škol, Katka Valachová by mě určitě doplnila, i ti středoškoláci. To si snad v tomto duchu určitě všichni rozumíme. Samozřejmě že pokud byste šli touhle cestou, tak by bylo vhodné, aby se tedy zajistilo financování těchto testů, protože jako samosprávy jsme schopni, připraveni, vám nějakým způsobem i třeba pomoci, ale nemůže to jít všechno za námi. Protože vy samozřejmě můžete říct: Tak si to nakupte a testujte si, čím chcete. Opravdu se za to moc přimlouvám. Negativně se to vrátí v tom, že možná ty školy se budou muset znovu zavírat, protože tyto antigenní testy s touto nízkou průkazností vlastně nedokazují vůbec nic, a to si nikdo z nás nepřeje. Rodiče, děti i my jako zřizovatelé i jako poslanci jsme celou dobu doufali a apelovali, žádali příslušné ministry, aby se už konečně školy otevřely. Investujme do toho více finančních prostředků a snažme se udržet děti ve školách co nejdelší dobu. Děkuji, že jste mě vyslechli. Díky za pozornost.
To byla paní poslankyně Černochová, která hovořila za klub ODS.
Myslivci za účelem výcviku loveckých psů mohou v zajetí držet lišku obecnou, která slouží jako pomůcka právě pro tento výcvik. Současná legislativa pro toto držení v zajetí nepožaduje splnění žádných minimálních parametrů. V praxi se sporadicky kontroly veterinární správy omezují na ověření očkování proti vzteklině. Lišky jsou mnohdy drženy v naprosto nevyhovujících podmínkách. Je nutné vyhláškou nastavit podmínky pro držení lišek v zajetí zejména také proto, že takto držené lišky se mnohdy narodily ve volné přírodě a násilně byly přemístěny do zajetí. Zpřesňující podmínky pro každý konkrétní případ jsou pak i nadále stanoveny ve stanovisku státní správy myslivosti a orgánu ochrany zvířat proti týrání.
Děkuji.
Navíc platí, že hospodaření na takovýchto pozemcích, ať jsou v jakémkoli vlastnictví, je velmi přísně regulováno určitým stupněm ochrany přírody, který je pro všechny vlastníky bez výjimky závazný. Existence předkupního práva na soukromý pozemek zároveň také brání majiteli pozemku ručit tímto pozemkem za úvěr a do svého hospodaření v rámci dodržení opatření ochrany přírody rozumně investovat. Čili institut předkupního práva státu je tedy logicky třeba vnímat jako zcela krajní prostředek, což v tomto případě podle našeho názoru není. Chtěl bych ještě jednu věc podotknout. Je to samozřejmě logická chyba, protože se z podstaty jedná o pozemky, které již jsou privátní, jsou v soukromém vlastnictví, někdo chce s nimi disponovat, chce je prodat, na někoho převést, a tady vstupuje stát se svým předkupním právem. Čili není možné privatizovat pozemky, které již v soukromém vlastnictví jsou. Čili náš návrh je na zrušení institutu předkupního práva na nezastavěné pozemky ležící na území národních parků, přírodních rezervací a přírodních památek, které jsou v soukromém vlastnictví.
Dobrý den, pane předsedající. Paní a pánové, já se omlouvám.